Pokud se bavíte o té obci, o panu starostovi Hověžákovi, no, tady je vidět, možná že nevíte, jak to na obcích chodí. Žádná odměna mu schválena nebyla. Žádná odměna mu schválena nebyla, odměna starostovi obce musí být schválena zastupitelstvem, a to zvláštním usnesením, a odměna starosty obce podle zákona o obcích může být maximálně dvojnásobek jeho platu. Tedy představa, že by starostovi relativně malé obce byla vyplacena odměna vyšší než 1 milion korun, je iluzorní, právně nemožná. Pokud se podíváte na rozpočet té obce, tak ani v tom schváleném řádku rozpočtu není napsáno "odměna starostovi 1,2 milionu" nebo kolik jste mluvil, ale je tam napsáno něco jako "výdaje na práci zastupitelstva" a podobně, je to rozpočtový rámec, který je schválen, a na základě toho by jakákoli odměna starostovi musela být schválena zvláštním usnesením, a nikoli v této výši. To by byl protiprávní akt, který neexistuje. Ale teď řeknu jednu věc. Pokud kdokoli o tomto jenom uvažoval a někdo si myslel, že něco takového je možné, tak nemá v hnutí STAN co dělat. Ale já tady odmítám slova pana Okamury o tom, že STAN a Starostové a nezávislí jsou nějakým podnikatelským projektem. Starostové a nezávislí jsou tihle poslanci, kteří se sem dostali tím, že jim dali důvěru občané téhle země. Máme po celé republice řadu kvalitních starostek a starostů, kteří vykonávají svoji práci skvěle. A my, pane Okamuro, prostřednictvím paní předsedající, tu politickou odpovědnost vyvozujeme. Kdyby všichni politici reagovali na své problémy tak, jako reagovalo hnutí STAN v poslední době, přijímali odpovědnost, tak vy, pane Okamuro, už tady dávno nesedíte. Já vám řeknu jednu věc - zneužití, nezneužití. Já se vrátím, vy jste odběhl asi pětkrát od tématu. Pokud ministerstvo zpracuje odborně zprávu o extremismu, já ji rozhodně tajit nebudu. Já ji neovlivňuji, jak vypadá, já nedávám politické zadání, ale pokud se tam objeví název nějaké politické strany, tak se tam prostě objeví.
Za třetí - a to už tady také padlo - máme za to, že předložený návrh zákon by byl spojen s výrazným dopadem na státní rozpočet, mnohem vyšším, než je odhadovaných 24 milionů korun.
Závěrečné slovo budete mít určitě, pane předkladateli.
Tak vaším prostřednictvím bych chtěl poděkovat. Nejsem právník, takže bych chtěl panu kolegovi, vaším prostřednictvím, na některé z těch věcí odpovědět, abych některé ty věci a motivy případně vysvětlil. Jinými slovy, vlastně všechny ty případy - to se netýká jenom tohoto rozšíření - skončí a končí před soudem. V momentě, kdy ten člověk skončí před soudem, soudní spor začíná znova včetně dokazování. To je první poznámka. Druhá poznámka. Jenom připomenu, že tam byla celá řada případů, které se týkaly investičního životního pojištění a podobně, ale souvisí to také s tím, že ten úřad je podfinancován.
Děkuji.
Ale z toho soukromého sektoru očekávám příští týden, až bude mít zase výsledky za konec roku, tak zase není problém, abychom publikovali zůstatky na účtech zdravotních pojišťoven. Na konci ledna to bylo 56 miliard, na konci února to bylo 60 miliard. Je to mandatorní výdaj, tak o tom se nemusíme dohadovat, tak to prostě je. Takže ten rozdíl zatím vypadá zhruba na 500 milionů.
Rozumím tomu. Nedozvěděl jsem se to číslo, na druhou stranu rozumím valorizačnímu mechanismu. Z mého pohledu by měl být ještě procyklický.
A patrně poslední interpelaci dnešního dne přednese pan poslanec Radek Koten a je na pana ministra Víta Rakušana. Prosím, máte slovo.
Děkuji, vážená paní předsedající, vážený pane ministře.
A nyní poprosím pana ministra Víta Rakušana o odpověď.
Ty dvě minuty jsou vražedné. Tu infiltraci nevím, k čemu jste navázal. Přišlo mně, že to navazujete na zákaz webů, a trochu jsem se ztratil v tom, proč by to mělo vést k infiltraci nějakých nebezpečných živlů. Byla uplatňována nejrůznější opatření, u kterých jsme postrádali logiku. A ano, jak jste řekl, prostřednictvím paní předsedající, ta opatření v mnohém výrazně omezovala život lidí v České republice. Nemusíte odpovídat, může to být jenom řečnická otázka, ale ta odpověď by mě samozřejmě velmi zajímala. Další věc, pane kolego, prostřednictvím paní předsedající. Potřebujeme rychlé zásobování například Státních hmotných rezerv. Potřebujeme rychlou organizaci humanitární pomoci. Potřebujeme rychlá vládní opatření, která operativně reagují třeba na potřeby měst, obcí a krajů v České republice. To je zcela objektivní potřeba, kterou vám potvrdí i lokální politické elity. Jedna z nich byla oranžová, červená, černá. Od červené, černé se počítalo s tím, že bude vyhlášen nouzový stav, a ta červená a černá bylo někde okolo 20 000 migrantů měsíčně. Tedy my se řídíme tak, jak se v krizovém řízení má podle typových plánů a podle postupů, které nadefinovali odborníci. Včera o tom diskutovala vláda.
Jenom řeknu, co konstatovala Evropská komise, když jsme ji upozorňovali na to, že emisní povolenky se staly předmětem spekulací. Evropská komise vyhlásila, že enormně drahé povolenky nejsou výsledkem investičních nákupů nevýrobních subjektů, a naprosto odmítla tvrzení některých účastníků trhu, že se emisní povolenky staly předmětem spekulací. No, co se stalo minulý týden? A nyní se bude dít co? A jenom bych tady řekl nějaké příměry. Takže budu žádat informaci, jakým způsobem bude pan ministr postupovat při vyjednávání změny směrnice.
Další, kdo je připraven se svou interpelací, je pan poslanec Josef Flek, který přednese svou ústní interpelaci na ministra školství pana Petra Gazdíka. Pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane ministře, téma posledních týdnů je jasné, a je to ruská agrese na Ukrajině, následný příliv uprchlíků přišel po dvouleté vlně covidu, na jejíž vliv na školy se jakoby zapomnělo. Byly to dva roky částečně zavřených škol, doba karantén, online výuky, a nyní už zmíněná uprchlická krize, se kterou se bude potýkat asi každá česká škola. Děkuji za odpověď.
Děkuji, pane poslanče, za dodržení času. A nyní bych požádala pana ministra školství, mládeže a tělovýchovy, pana Petra Gazdíka. Pane ministře, máte slovo.
Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane poslanče, chci vás ujistit, že na problémy, které máme po covidu, jsme ve školách nezapomněli. To, že teď tady máme válku, to, že příliv uprchlíků je další komplikací pro naše školy, ale zároveň výzvou pro Českou republiku do budoucna, to je pravda. Děti měly program zdarma, vše bylo hrazeno z dotace ministerstva. Byl vypracován také národní plán doučování, v období roku 2021 byly školy podpořeny částkou 250 milionů korun ze státního rozpočtu, šlo o prostředky na vlastní doučování, na metodickou podporu škol, byly zapojeny i pedagogické fakulty.
Pane ministře, já vám děkuji za dodržení času a zeptám se, jestli pan poslanec Josef Flek chce dát doplňující otázku? Ano, chce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji. Děkuji za obsáhlou odpověď. Já bych se chtěl zeptat ještě, zda by bylo možné říci, jaké konkrétní kroky máte pro tento rok nachystané jako Ministerstvo školství. Děkuji.
Děkuji a požádám pana ministra školství o odpověď. Pane ministře, máte slovo.
To byly ty kroky v rámci Národního plánu obnovy, které jsem zmiňoval v závěru. Takže tady ty aktivity se budeme snažit nějak podporovat vzájemně. A já už jsem byl na návštěvě v Bruselu a Evropská komise už přislíbila, že ty prostředky v rámci této oblasti navýší.
Stanislav Polčák. Podívejte se na fotografie, byl tam přítomen. Takže obce už něco v minulosti uhradily? Znovu tady opakuji, ten zákon napsalo Ministerstvo vnitra, poslanci napříč politickým spektrem připodepsali a podepsali tento zákon a my jsme ho schválili v devadesátce. Nikdo za to nemá obdržet žádnou odměnu! Není toto možné. A proto je natolik důležité, abychom tento bod projednali. Vnímám, že jsou dneska velmi důležité body, je tady paní ministryně obrany. Děkuji vám za pozornost.
Přeji vám všem hezké dopoledne.
Jasně zde zaznělo, že se té odměny vzdal. Tento rozsah byl vymezen ve smlouvách, které byly většinou obcí schváleny. V současné době stále vyřizuje pan Stanislav Polčák a jeho kolegové žádosti desítek občanů, kteří se obracejí s žádostí o pomoc, neboť na ně zákon nepamatuje. Obce jim již v minulosti rozeslaly informace, u koho jim uhradily právní zastoupení. Musím konstatovat, že se mi nelíbí zde účelové chování páté kolony Ruské federace, která útočí zde ze Sněmovny na Stanislava Polčáka, na člověka, který se zastal obcí, které byly postiženy útokem ze strany Ruské federace - a to je doloženo. Proto požádaly advokáta Stanislava Polčáka, aby jim pomohl s odškodněním, a teprve poté došlo k tomu, že se začalo pracovat na zákoně. Dále musím konstatovat a jasně se ohradit proti tomu, co zde neustále opakuje pan předseda Okamura, prostřednictvím pana předsedajícího. A já znovu opakuji - dary STANu byly podle zákona, můžeme to doložit, protože Úřad pro kontrolu hospodaření politických stran konstatoval, že jsou v pořádku, že jsou podle zákona. To znamená, že firmy, které poskytly dary, měly české IČO, měly sídlo v České republice a platily daně v České republice. Dále jsme šli ještě nad rámec zákona a ve smlouvách bylo uvedeno, že žádný z dárců nemůže očekávat žádné protiplnění. To by mě zajímalo, zda něco podobného má SPD či jiné strany v takových darovacích smlouvách. Kromě jiného jsme se domluvili a schválili usnesení, že nebudeme přijímat dary od právnických osob. Pan předseda Okamura, prostřednictvím pana předsedajícího, také pořád opakuje případ pana Farského. Pan Farský se vzdal svého poslaneckého mandátu. A za třetí, pan Michalík, ten se také vzdal - a nebyl nominován - vzdal se kandidatury na post ministra průmyslu. Tak jenom, pane předsedo, pokud vnímáte, tak v Polsku vzhledem k nízké ceně je už benzin na příděl.
Připravujeme také intenzivní jazykové kurzy pro mládež ve věku 14 až 18 let, které by vytvořily pro úspěšný nástup na střední školy podmínky. Realizátory by měli být veřejné vysoké školy a školská zařízení. Připravujeme také intenzivní jazykové kurzy pro ukrajinské pedagogy a snažíme se řešit také kapacity škol.
Pokročíme tedy dále k interpelaci paní poslankyně Ivany Mádlové a ta bude přednesena na pana ministra Martina Baxu. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dobrý den, pane ministře, Plzeňanka zdraví Plzeňana. Vážený pane ministře, pravděpodobně se shodneme na tom, že i stav kultury vypovídá o vzdělanostní úrovni společnosti. Obracím se na vás v souvislosti s dopisem uměleckého ředitele opery Národního divadla pana Hansena, který zaměstnancům divadla před několika týdny napsal, že Národní divadlo neuvede v souvislosti s aktuálně vedeným válečným konfliktem na Ukrajině představení na motivy opery Petra Iljiče Čajkovského Střevíčky. Ano, Vladimír Putin, současný ruský prezident, již měsíc vede útočnou válku proti Ukrajině, je agresorem a já jsem se samozřejmostí podpořila usnesení této Sněmovny, které mimo jiné tuto skutečnost konstatuje. Odsuzuji tuto válku, cítím s nevinnými ukrajinskými civilisty, kteří čelí těžké zkoušce. Petr Iljič Čajkovský, autor světoznámých baletů Labutí jezero, Louskáček nebo Šípková Růženka, má dnes platit za Putinovu válečnou agresi? Budeme, pane ministře, odevzdávat knihy ruských klasiků Dostojevského, Puškina nebo Gogola? Budeme ničit obrazy ruských realistů? Argumentace Národního divadla dějem této pohádkové opery na mě působí nedůvěryhodně. Divadlo uvádí, že sama o sobě opera nemá politickou tendenci. Dovolím si tedy dát otázku. Má otázka směrem k vám je prostá.
Opravdu poprosím o dodržování času.
Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, milé kolegyně poslankyně, milí kolegové poslanci, k interpelaci ve věci stažení Čajkovského Střevíčků z programu Národního divadla bych vám chtěl sdělit následující. Národní divadlo se připojilo k výzvě na podporu Ukrajiny. Učinilo tak především proto, že opera je zasazena do doby Kateřiny Veliké a v libretu jsou sborové scény, které oslavují carevnu, vyzdvihují nepřemožitelnost ruské imperialistické armády a všeobjímající velikost carského Ruska. Postup Národního divadla je zcela legitimní. Je na Národním divadle, jaká díla bude nebo naopak nebude inscenovat. Zde bych připomněl, že ústavní pořádek České republiky zaručuje svobodu umělecké tvorby. Ta samozřejmě zahrnuje nejen uměleckou tvorbu jako takovou, ale i například provedení uměleckého díla, tedy divadelní představení. Tvůrčí tým, který měl inscenaci připravovat, cítil obavu z možného zneužití části obsahu opery, která se týká velké ruské říše. Dílo by mohlo dle jeho názoru v souvislosti s válkou na Ukrajině vyvolat značně negativní pocity. Musím dodat, že Ministerstvo kultury nemůže nijak zasahovat do rozhodování Národního divadla o tom, které konkrétní dílo uvede a které nikoli. Platný právní řád takový postup neumožňuje. Ministerstvo kultury, ač je zřizovatelem Národního divadla, tedy mohlo toliko vzít na vědomí rozhodnutí Národního divadla učiněné v kontextu s ruskou okupací Ukrajiny. Na repertoáru například zůstávají jeho balety Labutí jezero, Spící krasavice a Louskáček. A protože se mě paní poslankyně ptala na můj osobní postoj, tak jenom k tomu dodávám, že toto rozhodnutí bylo učiněno dramaturgy Národního divadla. Chci podotknout, že hra nebyla ani zkoušena, a nevznikly proto ani žádné náklady. Národní divadlo nadále hraje řadu ruských autorů. Nejde proto o žádný bojkot ruské kultury, ale jen o rozhodnutí uměleckých pracovníků Národního divadla, kteří vidí problém ve výše uvedené scéně. Osobně bych takto nerozhodl, kdybych byl na místě dramaturgů Národního divadla, na druhou stranu chápu, že rozhodování nebylo jednoduché, a existují argumenty, které ho podporují. Na závěr ale musím zdůraznit, že Ministerstvo kultury pod mým vedením do uměleckých rozhodnutí Národního divadla a dalších příspěvkových organizací nezasahuje, a nechystám to logicky ani proto v tomto případě.
Děkuji, pane ministře, a vnímám zájem o doplňující otázku. Prosím, paní poslankyně.
Děkuji, pane ministře, za odpověď. Přiznám se, že by mě vůbec nenapadlo, že by ministerstvo nebo kdokoliv jiný měl zasahovat do repertoáru Národního divadla. A chci se ještě zeptat. Myslíte si, že Mrazík, který je obvykle každoročně vysílán, že také bude na nějakém blacklistu, že bude zakázaný?
Proto odpověď na tuto otázku samozřejmě v hlavě mám, ale jako ministr kultury vám ji nemůžu sdělit, protože bych přece porušoval to, co vy sama říkáte. A pak dodám ještě jednu věc. Ale musím říct, že v kontextu toho, kolik se za minulé roky udělalo na poli boje proti dezinformacím, jak cíleně a aktivně byla Česká republika vystavena ruským dezinformacím a že i někteří poslanci zde v sále přítomní se na tom podíleli, s podporou Putinova režimu, s podporou toho, co se odehrávalo, to si také musíme říct, že je přece vážná věc, kterou nesmíme opomíjet. A přece když říkáme: Ano, Národní divadlo udělalo nějaké rozhodnutí versus to, že v této České republice, v této zemi mnoho poslanců, mnoho politických stran aktivně podporovalo ruský Putinův režim, tak dejme toto na váhy a podle toho také tuto věc posuzujme.
Děkuji a nyní postoupíme k další interpelaci pana poslance Jiřího Hájka.
Já myslím, že kolega Juchelka toho řekl dost, co hnutí ANO udělalo v sociální oblasti. Nicméně na pana ministra Stanjuru. Ale kolegu Bauera nejenom že jsme podpořili, ale dokázali jsme i to, že panu Bauerovi pomohlo i ministerstvo, ministerská legislativa. Jeho návrh se opravil a šel dál, a byli jsme rádi, protože ten návrh byl dobrý, tak jsme ho podpořili a bylo nám úplně jedno, jestli je nebo není opoziční.
Děkuji.
Tak to je, tak to je. Peněz je hodně málo a zrovna to je vhodná doba, kdy bychom měli přemýšlet, jestli vynakládáme sociální dávky nějakým racionálním způsobem. A nebylo to jednoduché.
My jsme to měli taky za čtyři roky, tak jednou za rok jsme dostali opoziční okénko. No, je to pravda. Vaše opoziční okénka začínají již v úterý, máte na to plné právo, kdy tři, tři a půl hodiny vystupujete k návrhu programu. Ale je to váš čas. Jak ho využijete, je na vás, jestli je to produktivní, nebo není. Já jsem si myslel, že i to projde, ale to neprošlo, protože hnutí ANO, komunisté a sociální demokraté usoudili, že dochází k velkým daňovým únikům v České republice, když se cash platí chov velbloudů. Dlouhodobě zastávám názor, že některé dobré nápady opozice jsou rady zadarmo. My jsme na to připraveni, ale musíte se zlepšit, pane správce.
Pane poslanče, máte slovo, dvě minuty.
Nemusíte tady ani připomínat úspěchy našeho ctěného kolegy Jana Bauera, my to víme, to si zbytečně ubíráte ty své minuty. No, tak to opravdu nedává vůbec žádný smysl. Využijte čas, můžeme jednat, probírat jeden, druhý, třetí, čtvrtý tisk.
Děkuju pěkně za dodržení času. Tím asi svoji omluvu ruší, jestli tomu dobře rozumím.
Domníval jsem se, že to je opravdu útok na celé čtyři roky, kdy se opravdu v sociální oblasti udála celá spousta, celá řada věcí. Co se týče vyloučených lokalit, toto byl jeden z našich společných návrhů, protože u tohoto zákona je připodepsán i můj ctěný kolega Marek Novák, který právě celou dobu blokovali Piráti.
To je můj postoj.
Severoatlantická aliance proto přistupuje k posílení vlastní obrany, a to přednostně na jejím východním křídle. Posílení obrany východního křídla je jedním ze tří klíčových prvků bezprostřední odpovědi Severoatlantické aliance a Evropské unie na Putinovu válku, která destabilizuje globální řád a ohrožuje naši bezpečnost. V těch dalších dvou směrech je Česká republika také velmi aktivní a výrazně se profiluje. Věřím, že tento návrh Poslanecká sněmovna podpoří tak, jako tento návrh získal podporu ve sněmovním výboru pro obranu a tak, jak získal podporu v Senátu.
Já vám také děkuji, pane ministře. Než otevřu rozpravu, přečtu omluvy. Hlásí se pan poslanec Pavel Růžička. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Vážená paní ministryně, vážená vládo, ruská invaze na Ukrajinu je naprostým pošlapáním mezinárodního práva a útokem na naše vlastní zájmy a hodnoty. Jako taková vyžaduje adekvátní odpověď. Naše reakce musí být rozhodná, ale zároveň nesmí zavdat důvod k eskalaci konfliktu. Návrh Ministerstva obrany na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v rámci mnohonárodnostního bojového uskupení NATO ve Slovenské republice je přesně takovou reakcí, která přispívá k mezinárodnímu úsilí o zajištění naší bezpečnosti a obrany. Vyslání doplní už existující působení našich vojáků v Litvě a Lotyšsku. Také oceňuji, že naši vojáci budou mít možnost působit v mezinárodním prostředí, které posílí interoperabilitu našich ozbrojených sil se silami našich spojenců. Zároveň podporuji působení našich vojáků na Slovensku ve prospěch pomoci uprchlíkům.